Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Upozorňuji znovu, že je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím pana poslance Sadovského, aby nám návrh uvedl za navrhovatele.
Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, není to často, abych dal za pravdu panu ctěnému kolegovi Kováčikovi, ale tentokrát tak musím učinit. Děkuji za to, že zmínil otázku ústavní ochrany vody. Já bych to chtěl podpořit, to, co říkal. Pojďme to posunout, protože ona to není věc formální, je to věc symbolická. Ale já myslím, že je potřeba, pokud chceme skutečně jasně hájit zájmy veřejnosti, pečovat o vodu a půdu, tak toto skutečně učinit.
Dobré odpoledne. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Já se jen krátce vyjádřím k novele vodního zákona, kterou nám předložila vláda a která už ve sněmovním systému leží od konce července. Vždyť i z logiky věci je povodeň diametrálně odlišnou záležitostí oproti suchu. Ale z těchto suchých komisí bohužel byly vyřazeny úplně ty nejmenší obce, kterých se určitě nedostatek vody bude také dotýkat. Předkládaná novela nám nabízí pouze krátkodobá řešení. Ale doba si určitě žádá ta dlouhodobá. Nemůžeme problém sucha řešit jenom komisemi nebo nákupem nových cisteren. A právě proto bychom vedle organizačních záležitostí měli spíše řešit opětovné využití vody, její recyklaci, neboť z vody se nám stává nedostatková komodita. Jako řešení bych například viděla kromě využití srážkové vody také využívání šedé vody, které již nyní skvěle funguje například v Izraeli. A v tomto duchu také bude naše hnutí Starostové a nezávislí předkládat některé pozměňovací návrhy. Novela vodního zákona je jistě důležitá. Starostové a nezávislí ji v prvním čtení určitě podpoří. Ale nedostatek vody a problém sucha bychom měli řešit v celé jeho šíři, tedy nejenom novelou vodního zákona.
A to byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Takže pokud se ještě někdo další nehlásí z místa, a já nikoho nevidím, tak rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra. Prosím.
Já chci poděkovat za tu diskuzi. A chci jenom zareagovat na jednu poslední věc, kterou tady řekl pan poslanec Výborný. Možná by bylo fajn, kdyby si někdo přečetl, co jsem řekl, když jsem nastoupil sem na místo ministra, že předložím zákon o ústavní ochraně vody. Já si myslím, že je lepší, když to připravíme ve spolupráci s nimi. Není to z mé strany žádná taktika.
V tom případě návrhy, které bychom měli hlasovat v tuto chvíli, nezazněly. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Paní poslankyně Balcarová. Tak nikoli garančnímu. Pokud již nemá nikdo návrh... Ano. Tak já vás ještě odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti přikázání tomuto výboru? Já vám děkuji. Již mám zaznamenaný návrh na přikázání výboru pro životní prostředí.
Já se připojuji k návrhu na výbor pro životní prostředí.
A právě energetika je součástí toho, čím se hospodářský výbor zabývá. Proto navrhuji hospodářský výbor jako další.
Pokud tomu tak není, tak přejdeme k hlasování. Takže nejdříve je zde návrh na přikázání výboru pro životní prostředí jako dalšímu výboru. Kdo je proti přikázání výboru životního prostředí? A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Já vám děkuji. Takže já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro životní prostředí a hospodářskému výboru jako dalším výborům k projednání. To jsou v tuto chvíli všechny návrhy v tomto tisku. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.
A my, protože nemáme to mezitímní rozhodnutí právě na obchvatu krajského města, tak zkrátka stojíme na místě a čekáme. Děkuji za pozornost a těším se na rozpravu ve výborech.
Předpokládám, že paní poslankyně Balcarová chce reagovat na své předřečníky, to znamená, vystoupí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Ferjenčík v obecné rozpravě? Prosím máte slovo na vaši faktickou poznámku.
Ale to se bavíme opravdu o jedné věci. Pan kolega Kolovratník říkal, že - já to řeknu asi přesně - že převážně a často to přece není nic, o co bychom se mohli opírat. A že on si myslí - pane kolego Kolovratníku, mluvím teď na vás. Já jsem právě říkala, že vy jste používal místo nějakých konkrétních dat a údajů, že jste řekl, že převážně a často se tedy něco stává a že vy si myslíte, že něco.
V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo.
Já řeknu jednu konkrétní věc, kde mi to přijde nevyvážené, a to je, aby stát vyvlastňoval ve prospěch soukromých firem. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Nevidím důvod pro vrácení k přepracování, protože vždycky tam něco bude, co se nám nebude líbit, to si řekněme na rovinu. A někdy holt v tom území jsou věci, které se ukážou až při té vlastní stavbě. Na tom kopečku historicky, někdy ve středověku, byly rybníky. Koho by to napadlo, že na kopci byly historicky rybníky? A také se to muselo opravit.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík.
Asi tuším, jaká je atmosféra v sále a že ten můj návrh asi nezíská většinovou podporu, takže předpokládám, že se na těch výborech samozřejmě o tom bavit budeme. Nicméně pro mě je to prostě zásadní věc. A tady se prostě zase státním nařízením řekne, že v jejich prospěch se udělá zákon.
Děkuji. V tuto chvíli nikoho nevidím a nemám přihlášeného do rozpravy, ani z místa, ještě se jednou rozhlédnu, a tím pádem končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Prosím.
Já už nebudu zdržovat. Jenom si myslím, že je dobré říct jednu věc a to je k tomu vyvlastňování. Ale my podmínky vyvlastňování neměníme, vůbec. My pouze zkracujeme lhůty. Nicméně těším se na tu diskuzi, je vidět, že je to velmi důležitý zákon.
Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, tudíž přistoupíme k hlasování.
Mě tedy zaujalo, že tady pan ministr říká, že se vlastně vůbec nic nezmění v oblasti vyvlastňování, ale tenhle návrh také říká to, že tu mezitimní držbu upravujeme i pro stavby energetické infrastruktury a vodní stavby. Ta mezitímní držba se rozšiřuje nejenom na tu dopravní infrastrukturu. Další věc je, že i na konci v tom seznamu staveb si přihazujeme ještě jaderné elektrárny k liniovým stavbám.
S tím nelze než souhlasit.
Poslanec Holomčík bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. V reakci na pana kolegu Kotta vaším prostřednictvím, pane předsedající. Takže jsme ve shodě a já se moc těším na debatu na výboru.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra, ze strany zpravodajky. Není tomu tak. V tom případě svolám kolegy do sálu a budeme se nyní zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pokud nikdo nic nenamítá, zahajuji hlasování o tomto návrhu. Děkuji vám. Bylo přihlášeno 140 poslanců a poslankyň. Tím projednávání tohoto bodu končí. Budeme se zabývat bodem číslo 39, který otevírám. Prosím, ujměte se slova. A prosím o větší klid v sále.
Dochází k doplnění stávající zákonné povinnosti provozovatele námořního plavidla mít po celou dobu jeho provozování uzavřeno pojištění. Abych to ještě upravil, nebo upřesnil. Ale principiálně je to jenom transpoziční směrnice. V návaznosti na to nařízení dochází i k určení námořního úřadu, což u nás tedy je To je právě to, co se nás netýká, protože, jak už jsem naznačoval, žádné takové lodě u nás nejsou. Tam se jedná o to, že uvedené unijní předpisy jsou ve značném rozsahu obsaženy změny unijně irelevantní (?), vyžádané potřebami aplikační praxe.
Děkuji.
Jedná se tedy o transpozici, ale mimo transpozičních záležitostí jsou tam i některé věci, které si vyžádala aplikační praxe.
Než budeme hlasovat, je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. A nyní tedy budeme hlasovat. Jako první je zde návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalšímu výboru. Má někdo návrh na nějaký další výbor? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím tento bod. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, ujměte se slova.
Co je podstata toho zákona? Žijeme ve světě, který se poměrně velmi dramaticky mění. Mění se i způsob, kterým jsou poskytovány informace. Co to je? Národní knihovna to bude soustřeďovat.
Na Moravě máme pět jímacích míst. Jedná se o vodu, která stéká z Hostýnských vrchů. A byl bych velice rád, abychom tohle nezastavěli a tuto vodu nechali našim dětem. Proč to říkám? Letošní zima je na vodu velice skoupá a nás čeká asi nejsušší rok, který tady je.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, hodně bylo řečeno, pokusím se i já přispět pár body. Za posledních sedm let, od roku 2012 se v České republice vyskytlo jedenáct výraznějších epizod zemědělského sucha s dopady na krajinu i hospodářství, především na zemědělství, ovocnářství a lesnictví. Z krajiny mizí voda, to už jsme tady slyšeli, klesá hladina podzemních vod, mělkých vrtů, průtoků v řekách, zásoby v přehradách a v lokalitách klesá zásobování obyvatel pitnou vodou. Příčinou čím dál častějšího sucha je měnící se klima, negativní dopady klimatických trendů zesiluje nevhodné hospodaření. Mění se však jejich variabilita. Jsou intenzivnější, střídají je delší období bez srážek. To je delší vegetační období. Rostliny tak dříve vyčerpají vodu a hrozí sucho. Naopak, naše řeky zásobují vodou území v sousedních státech. Já můžu přidat něco z našeho kraje, kde už se dávno ukazuje potřeba přehradní nádrže Pěčín. Bohužel, není zájem ani kraje, starostů dotčených obcí, a přesto na to ten kraj doplatí. Zároveň bych si vzpomněl na pohádku Sůl nad zlato. V podobné situaci je ta voda. Donedávna jsme jí měli dost. Nikdo s ní nemusel šetřit, tak jsme ji prodali cizím společnostem a dneska vidíme, jaké problémy jsme si s tím způsobili. Já můžu říct za nás, za SPD, že podporujeme tento zákon a všechna opatření, která zabrání těm nepříjemným situacím, které přináší sucho v České republice.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla na začátek uvést, že jsem ráda, že tuto novelu máme teď na stole. Takže já tuto novelu velmi vítám. Chtěla bych říct, že když mluvíme o dostupnosti vody, měli bychom se také bavit o její kvalitě, aby i ta kvalita byla dostatečná, a také o ceně pro koncového spotřebitele, protože v současné době ta cena v některých regionech je poměrně vysoká, a neměli bychom zapomínat na to, že cena by měla být sociálně udržitelná a měla by být dostupná vlastně pro všechny. Takže tam bychom rádi tuto problematiku prodiskutovali s odborníky z České akademie věd. Takže to je za mě všechno a potom bych ještě ráda předeslala, že budu navrhovat, aby tato novela byla přikázána k projednání výboru pro životní prostředí jako druhému výboru.
Někteří tomu říkají vodní blahobyt, jako stav, který nám v těchto obdobích pozvolna končí. Vidíme v dopadech nejen že tedy ta voda se nedostává, ale že dochází k degradaci půdy, tedy myslím zemědělské půdy, orné půdy, že dochází ke zhoršení toho prostředí z hlediska prašnosti. Například ještě donedávna neznali ani na jižní Moravě, co je prašná bouře a dnes je to celkem - zejména v letních obdobích - běžný stav.
Přeji hezké odpoledne. Zahajuji odpolední program jednání schůze Poslanecké sněmovny. Takže znovu upozorňuji, že je tady mobilní telefon značky Samsung, takže asi někomu chybí z kolegů poslankyň nebo poslanců. Nyní máme na programu Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Helena Válková.
Děkuji, pane místopředsedo. A tento zákon mění v době, kdy ještě nenastala účinnost nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, tento nový zákon proto, že v mezidobí od toho definitivního přijetí do projednání s tlumočníky byly identifikovány některé nedostatky vyplývající z toho, že kategorie tlumočníků je přece jenom odlišná profesní skupina než kategorie soudních znalců. Takže když bych to velmi stručně shrnula, my tedy touto novelou napravujeme současný stav, který nedostatečně reflektuje specifické postavení soudních tlumočníků. Takže nepředpokládám, že by zde zazněly nějaké kritické hlasy. Vše bylo projednáno. Vláda také zaujala vstřícné stanovisko, Ministerstvo spravedlnosti. Takže já bych se omezila na toto úvodní obecné slovo. A možná, předpokládám, že tak jak jsme se dohodly, vystoupí teď ještě paní poslankyně Richterová, pokud bude chtít.
Prosím, aby se slova...
Já podporuji vše, co bylo řečeno.
Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance.
Já bych chtěl v zastoupení paní ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové jenom potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti vnímá předložený návrh jako kompromisní řešení a v tomto ohledu jej podporuje.
Tak.
Pokud se tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon. Budu rád, když to podpoříte.
Kdo je proti? Hlasování číslo 125, přihlášeno je 142 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já tedy poprosím paní zpravodajku o stručné úvodní slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zástupce předkladatelů návrhu zákona uvedl již vše potřebné.